Prosím další návrh.
Garanční výbor doporučuje.
Děkuji. Návrh byl přijat.
V tomto případě garanční výbor doporučuje.
Děkuji. Kdo je proti?
Děkuji, pane ministře, za pomoc.
Já to nezastírám. Teď je samozřejmě na této vládě, jakým způsobem na to bude do budoucna reagovat.
Dámy a pánové, jako předseda podvýboru pro lesní hospodářství mohu říct, že podvýbor se touto problematikou zabývá dlouhodobě. Měli jsme možnost navštívit mnoho lokalit postižených jak suchem, tak kůrovcem. Bylo to za účasti mnoha odborníků, jakož i zástupců Ministerstva zemědělství. Můžou se dělat další, ale prosím vás, nezklamme tyto lidi, kteří čekají na to, že jim aspoň nějak pomůžeme.
Tímto opatřením budou mít vlastníci lesů možnost soustředit těžbu do míst, kde ještě lze lesní porost zachránit. My se skutečně dostáváme do podobné situace, o které tady hovořil pan kolega
Já nevím, jestli se špatně vyjadřuji, když říkám, že bych byl rád, kdybychom v tomto sále měli klid a vytvořili tady přijatelnou atmosféru pro vystupující. Pan poslanec Rakušan a jeho faktická poznámka.
To jsou prostě argumenty z toho pohledu, jak by ta situace ideálně měla být. A mně se prostě nelíbí, abychom jim zákonem jakýmkoliv způsobem dávali nějaké nové povinnosti. A to je situace, která by měla naopak být motivována k tomu, aby se změnila směrem dolů, a podle mě tento návrh jde prostě opačným směrem.
Přečtu omluvy. S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda a připraví se pan poslanec Onderka.
Děkuji. Já už také naposledy ke kolegovi Luzarovi a jeho názorům, které tady říkal. Ta věc je velmi jednoduchá. V okamžiku, kdy se mi začne komplikovat situace v jízdním pruhu v půl čtvrté, kdy to je vyhrazeno pro autobus, aby tam mohl projet, já tam toho městského strážníka jako primátor pošlu. On si tam stoupne, a tím, že tam stojí, nikdo do toho pruhu nevjede. To není o tom, že to někdo nařídí.
Pan poslanec Roman Onderka a jeho dvě minuty.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, bavíme se o navýšení odpovědnosti, ale hlavně toho, aby strážníci mohli dělat nějakou činnost navíc. O kolika městech se bavíme v České republice? O deseti? To není samozřejmě jedno. A to je přece špatně. A není to otevření žádné Pandořiny skříňky, že bychom strážníkům dávali další pravomoci na další činnosti.
A vracíme se zpátky do obecné rozpravy, kde máme přihlášku pana poslance Válka.
Kdo si počká... Praha už byla, Kolín byl, tak Brno. A ta ulice Moskevská má ty tři pruhy -
Opravdu míra hluku je neúnosná a já důrazně vyzývám poslance jak na levé, tak na pravé straně jednacího sálu, aby se ztišili.
Moje tedy myšlenka. Já si myslím, že myšlenka, kterou prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Dolínek tady řekl, je velmi důležitá. To si myslím, že je věc, která tady zazněla.
Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, tudíž končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova?
Ale já se vrátím k tomu konkrétnímu příkladu. Byl to, jak sami znalci říkají, neuvěřitelně neodborně zpracovaný posudek, který výrazně poškodil kněze obviněného ze zneužívání, pohlavního, sexuálního zneužívání mladistvého, respektive dospívajícího. Ona se přesto hájila, říkala, že tak nepostupovala. Nicméně proč vám to říkám. Nakonec jesenický okresní soud rozhodl o vypracování revizního posudku. Ale proč vám to všechno říkám.
V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do rozpravy. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Takže nejdříve návrhy technických úprav, ale ty tady nepadly. Jsou to poslanecké návrhy pana poslance Ondráčka. Jsou to návrhy pana poslance Chvojky. Pak návrh, o kterém jsme tady už hovořili v rozpravě, návrh D pana poslance Michálka. Tady navrhuji hlasovat optimálně společně, protože tyto všechny návrhy jsou propojené. Lze je hlasovat také samostatně. Potom jsou to ještě i moje dodatečné návrhy, už nikoliv tak podstatné, ale přesto důležité z hlediska provázanosti zákona. Takže v tom případě zůstává místo toho ten návrh, o kterém hovořil, že je trošku lépe zpracovaný, z hlediska legislativně technického obsahu je stejný. To znamená, který komplexně mění ten původní návrh.
Nestátní majetky často prodávají dříví ve vlastní režii a nepoužívají tak často komplexní outsourcing. Větší soukromé majetky si dokonce pěstují sazenice samy, a nemají tak důvod požadovat odchylný režim, který má umožnit použít sazenice nepůvodní provenience. V Moravskoslezském kraji dojde k vyhlášení mimořádné situace a umožnění odchylných opatření. Schází definice kalamitní a nárazníkové zóny. Další bod. A vlastně jsme nezachytili prakticky ani žádnou diskuzi s odbornou veřejností. Tu před podáním návrhu. Samozřejmě teď to nějak probíhá, ale to už je vlastně v okamžiku, kdy tady ten návrh projednáváme. Tolik k samotnému zákonu. Ten zákon vytváří nějaký legislativní rámec pro určitá opatření, která jsou potom blíže specifikovaná ve vyhlášce Ministerstva zemědělství v opatřeních obecné povahy. Takže ještě jednou děkuji panu náměstkovi a jeho kolegům z ministerstva, kteří nám to předali. Jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost lesních dělníků, kteří se budou později v těchto mrtvých porostech pohybovat? A jakým způsobem budou ošetřena rizika vzniku lesních požárů? Protože ty souše, to je v podstatě, jako kdybyste vedle sebe postavili velké množství obřích sirek. Stačí v podstatě málo a hrozí rizika poměrně rozsáhlých požárů. Ministerstvo zemědělství umožní prodloužení dvouleté zalesňovací povinnosti na pět let. A je zde ještě jeden velký otazník. Mě by určitě zajímalo, jakým způsobem budou ošetřeny smluvní vztahy s vítězi tendrů společnosti Lesy České republiky. Opatření povede k odkladu investic státního podniku Lesy České republiky do zalesnění kalamitních holin. Nebo může k němu vést. Jak bude řešeno budoucí financování? Nehrozí vyvolání efektu sněhové koule, to znamená, že se ty náklady budou převalovat do budoucích let a za pět, za šest, za sedm let nám tady vznikne obří deficit, se kterým už si ten podnik nebude schopen vůbec poradit? Další bod, a už je to poslední, slibuji, z toho opatření, které vyvolává otázky, je záměr ponechat 20 % ploch kalamitních holin bez zalesnění. Je cílem dosáhnout toho, aby 20 % ploch kalamitních holin nemuselo být vůbec zalesněno? A nepodpoříme ji, řekněme, z principu předběžné opatrnosti. Na druhou stranu rozhodně není naší ambicí jakkoliv bránit Ministerstvu zemědělství v tom zkusit něco s tou kalamitou udělat. A poslední věc. Já se o tom ještě zmíním v dalším bodě, kde budeme navrhovat nějaké usnesení k tomuto sněmovnímu tisku. Jenom ve stručnosti řeknu. Sněmovně je pro nás extrémně důležité, abychom věděli, co k té situaci, která je teď, vedlo.
Nyní na faktickou poznámku předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Pak říkáme - nemáme rezervy, nemáme peníze.
A dělá to velmi jednoduše. Postihuje ty, které jednoduše umí změřit, zajistit a které umí přes úřady vymáhat. A v Praze to není jinak. Není to jinak. Mně vadí filozofie návrhu tohoto jednoduchého zákona.
Registruji návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Děkuji za slovo. Znáte velmi dobře problematiku obecní policie i policie státní. Mě vůbec nezajímá, aby městský policista se zabýval rychlostí jízdy nebo jízdou ve vyhrazeném jízdním pruhu. Já potřebuji, aby se staral o svůj okrsek, aby ho tam každý znal, aby tam byl pravidelně, aby byl schopen řešit celou řadu konfliktů, které na té městské úrovni vznikají, aby byl schopen být takovou výstrahou, která je proti páchání městské trestné činnosti. To všecko můžou řešit jenom městští strážníci. To je velmi snadná činnost. A bude třeba i také ohodnocen jako dobrý strážník, protože zjistil 25 jezdců ve vyhrazeném jízdním pruhu.
Mám tady dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Milan Brázdil a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Protože samozřejmě tyto přestupky by ta městská policie měla dokumentovat a nahlásit na správní řízení a to by potom mělo ukládat sankce za porušování zákona, protože to je porušení zákona. A správní řízení je složitější a byrokratičtější než to řešení na místě. To si zase řekněme, že tady tento rozdíl také existuje.
Máme tady tři faktické poznámky a jednu přihlášku do obecné rozpravy. První faktická poznámka je paní poslankyně Černochová. Připraví se pan poslanec Svoboda a pan poslanec Adamec.
Děkuji, pane místopředsedo. Městská policie vznikla na základě zákona o obecní policii. Financování městské policie funguje tak, že městskou policii platí kraje, obce, tam, kde se rozhodnou, že městskou policii zřídí. Městská policie není standardní orgán činný v trestním řízení. Myslím tím standardní, jako je Policie České republiky. Působí zejména na úseku veřejného pořádku, to znamená na dopravě, na oblasti životního prostředí.
To si můžete zkontrolovat ve svých podkladech. A konečně naposledy návrh zákona jako celek.
Děkuji. Zeptám se, jestli má někdo nějaké návrhy jiné procedury. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tak prosím.
Já ve vší úctě ke zpravodajce a její velmi dobře udělané práci - úkolem zpravodaje v téhle chvíli už není hodnotit jednotlivé pozměňovací návrhy. Jenom nás na ně upozornit, že o nich budeme hlasovat.
Pouze návrhy shrnout, prosím nehodnotit.
Dobře, děkuji. Kdyby se někdo chtěl zeptat, tak prosím, aby se mě zeptal.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Návrh D, pan poslanec Michálek, doplnění náležitostí znaleckého posudku.
Návrh byl přijat.
A je to pan poslanec Blažek. Garanční výbor nedoporučuje tyto návrhy přijmout.
Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Garanční výbor nedoporučuje.
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
S tím návrhem. Já bych chtěl konstatovat, že v prvé řadě chci vyvrátit mýtus přidávání teď úplně novátorského nějaké kompetence. Vždyť to víte ve vašich obcích. Když se někde začne měřit rychlost, tak se tam chovají řidiči jinak. Když chodí pokuty u radaru, tak se tam jezdí pomaleji. To má u řidičů dlouhodobější dosah než to, když nahodile někoho ten policista zastaví. Navíc bych chtěl zdůraznit jednu věc. Obecní policista, když vidí, že je páchán tento přestupek, tak by ho měl stejně řešit. To znamená, když on jde ve službě kolem toho pruhu a vidí, že tam je někdo jiný, měl by ten vůz odstavit. Ale je tady jeden problém. Obecní policista to může udělat pouze v případě, že neomezí dopravu v daném pruhu, takže on si musí stoupnout k nějakému místu, kde je možnost odstavení automobilu, a tam by měl potom vykonat ten svůj akt, to znamená sepsání toho přestupku. Ale tento návrh zákona neměl a nechtěl vyvolat tuto diskusi. Myslím si, že ten záměr je správný. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Mám tady návrh na zamítnutí. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Paní poslankyně Taťána Malá se omlouvá do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Já mám obavu, abychom dnes ještě projednali nějaký bod.
Zákon o obchodních korporacích byl v rámci rekodifikace civilního práva spolu s občanským zákoníkem přijat v roce 2012 a od té doby na základě jeho aplikace v praxi byly odhaleny některé nedostatky, které tato platná a účinná právní úprava obsahuje, přičemž na přípravě nyní předloženého návrhu zákona, který se snaží na tyto nedostatky reagovat, se podílela odborná komise při Ministerstvu spravedlnosti, která byla zřízena z předních českých akademiků, specialistů na obchodní právo, ze zástupců právní praxe, zejména tedy advokátů a notářů, jakož i ze zástupců justice, zejména tedy soudců Nejvyššího soudu České republiky. Ten návrh se na první pohled i na druhý může jevit jako poměrně obsáhlý.
My koordinační dohodu v Praze máme. Ještě ji za nás vyjednával pan tehdejší primátor Svoboda, takže i když tady on vystupoval, tak skutečně věděl, o čem mluví. A jestli si můžeme na něco stěžovat, tak je to spíš nedostatek strážníků městské policie. Takže to by rozhodně nepomohlo, kdyby se sloučila městská policie s Policií České republiky. A nic dobrého by to nepřineslo a musely by se změnit prostě všechny normy, které jsou na tyto sbory navázány.
Velitelem Městské policie v Praze je primátor. Může se této funkce vzdát, může tím pověřit nějakého radního. Budu mluvit jenom o tom, co skutečně dobře znám. Nemějte žádnou starost o to, že by se město nestaralo o to, co mají strážníci dělat. My o tom diskutujeme denně. A právě proto, že víme, co ti strážníci mají dělat, protože jim to ten primátor jako jejich nejvyšší velitel může nařizovat, v uvozovkách, protože to rada může rozhodnout, proto jsem proti tomu, aby se jim dával nějaký zákonem uložený úkol netýkající se toho, na čem se rada a šéfové města domluvili. To, co my potřebujeme, je bezpečné město. Bezpečné město pro jeho obyvatele, bezpečné město pro jeho návštěvníky, bezpečné město pro všechny, kteří tam žijí. Nejenom pro bezpečnou dopravu na jízdních pruzích. Ale znovu říkám, město se tím zabývá. My jsme o tom udělali celou řadu jednání a seminářů s městskou policií, se státní policií. Dosáhli jsme určité vyváženosti té věci a byl bych velmi nerad, kdyby se tato váha znovu zvrhla k tomu, že každý bude dělat to, co mu ukládá nějaký zákon, bez ohledu na to, co to město potřebuje.
Děkuji za dodržení času.